Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, přečtu omluvenky, které dorazily. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Miholy. Děkuji, eviduji to jako procedurální návrh. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, tedy přerušení bodu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 55, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 122, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento bod byl přerušen. Otevírám tedy další bod dnešního jednání a tím je Faltýnka . Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych chtěl poprosit o přerušení tohoto bodu do příchodu pana ministra. Čili bych chtěl poprosit o přerušení tohoto bodu do příchodu pana ministra Ťoka. Děkuji.
Dobře. Jedná se i zde o procedurální návrh. Já opět zavolám kolegyně a kolegy z předsálí. O procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Konstatuji, že návrh na přerušení tohoto bodu do příjezdu pana ministra Ťoka byl přijat. Budeme pokračovat tedy dalším bodem dnešního programu a tím je
Ostatně já jsem si stěžoval, že tady není, tak ho nechci déle zdržovat. Skutečně se k tomu nechystáme. Ale kdyby snad náhodou, nebojte se, nebudu to brát ani jako dobrý podnět pro naši budoucí práci. Děkuji za pozornost.
Vzhledem k tomu, že nikdo se nehlásí s přednostním právem, v tom případě budeme pokračovat v přerušeném bodu, kterým je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve stručnosti bych rád uvedl, že cílem předloženého návrhu zákona je zejména rozšíření okruhu činností, které může Státní fond dopravní infrastruktury ze svého rozpočtu financovat, a to zejména za účelem zefektivnění procesu vícezdrojového financování dopravní infrastruktury. Celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří, nebude navrženou změnou právní úpravy dotčen. S doporučeným způsobem hlasování souhlasím a ztotožňuji se se stanovisky hospodářského výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Dovolte mi, abych vás požádal o schválení předloženého vládního návrhu zákona ve znění mnou doporučených pozměňovacích návrhů.
Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. V tento moment nevidím nikoho, že by se do ní hlásil. Prosím. Máte slovo pane poslanče.
Děkuji.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 Ta letiště skutečně kromě těch bezpečnostních rámů považuji už za něco navíc a rozhodně jsem byl rád, že další návrhy na rozšíření nepadly.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ještě požádám pana poslance Kolovratníka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chcete, pane navrhovateli nebo zpravodajové, pan poslanec Kolovratník nebo paní poslankyně Berdychová, vzít závěrečné slovo před hlasováním. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji za udělené slovo a přeji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, dobré odpoledne. Poté pozměňovací návrh pod písmenem F a konečně hlasování návrhu zákona jako celku.
Děkuji. Táži se, zda někdo chce vznést protinávrh o proceduře hlasování. V tom případě zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro takto navržený postup hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem hlasování, s postupem hlasování byl vysloven souhlas.
Proceduru jsme odsouhlasili, takže nyní prosím o první navržené hlasování, tak jak jsme se usnesli. Je to hlasování k legislativně technické úpravě. Stanovisko garančního výboru je kladné, doporučující.
Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti hlasování? Je to hlasování s pořadovým číslem 66, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti žádný. Můžeme pokračovat.
Pan poslanec Farský má zájem o faktickou poznámku? Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje?
Já bych si dovolil ji změnit, protože jsem načetl legislativně technickou úpravu.
Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Budeme hlasovat o legislativně technické úpravě. Zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technickou úpravu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh legislativně technické úpravy byl přijat.
Jedná se pouze o legislativně technické úpravy, které bylo nutné načíst. Jedná se opravdu pouze o legislativně technické změny.
Návrh byl přijat.
Jde o to, že pan poslanec Krákora navrhuje, aby se uznávala praxe pouze farmaceutům v lékárnách, nikoliv farmaceutům na klinických pracovištích v nemocnicích.
Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Krákory. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jedná se o návrh ke změně zákona o obecní policii.
Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Černocha. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tím jsme se podle mých zápisků vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců. Pro 164, proti žádný.
Cílem této čistě technické novely je v reakci na vývoj právního řádu upravit výslovné zmocnění pro formu prohlašování památkových zón opatřením obecné povahy. Tato jednotná forma se rovněž zavádí prostřednictvím přechodného ustanovení i pro případné změny všech dosavadních předpisů, jimiž byly památkové zóny dosud prohlášeny. Navrhovaná úprava nepředstavuje zavedení nového zmocnění. K návrhu zákona nebyly uplatněny žádné pozměňovací návrhy, a proto navrhuji, aby jej Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Další budeme hlasovat o legislativně technických připomínkách, které jsou uvedeny kurzívou za bodem 12 usnesení výboru pro zdravotnictví. Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C. Jedná se o A-hlavičku ROPu, rozpočtové opatření v rozpočtovém systému. Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Pozměňovací návrhy pod písmenem D jsou nehlasovatelné.
Návrh byl přijat. Další návrh?
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Garanční výbor doporučuje.
Je tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ano, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím pane předsedo, máte slovo.
Podle mého názoru nemůžeme dvakrát hlasovat o témž návrhu, pokud nikdo nezpochybní původní hlasování.
Pan zpravodaj nejdřív. Je to bezprostředně.
Největší přispěvatel zdravotních pojišťoven je stát. My platíme za státní pojištěnce 64 miliard a to je čtvrtina odvodů za zdravotní pojištění. Takže nemá to nic společného. To jsou peníze zdravotních pojišťoven. A ty zdravotní pojišťovny... Takže prosím vás, co tu povídáte o zdravotní péči? No v komerčních bankách. V soukromých komerčních bankách. A co dělají komerční banky s těmi penězi? Absurdní debata. Znovu opakuji, nemá to nic se zdravotní péčí. To jsou peníze zdravotních pojišťoven. Tak VZP je model dobrého hospodaření. A kuchař. Máte tam skvělého ředitele. Skvěle hospodaří ta VZP. My říkáme: nebudou bankovní poplatky. Ano, my chceme v rámci cash flow, aby ten stát to mohl použít, protože ten dluh státu je dluh nás všech. Takže je to vlastně jednoduché a já nechápu, proč jste proti. Znovu opakuji. Nemá to vliv na péči. Nemá to vliv. A zůstávají na účtech. Takže ještě nakonec aby nebyly někdy ty pojišťovny rády, že to půjčily státu, protože ten určitě negativní úroky od nich nebude chtít. Takže prosím vás, zůstaňme u těch peněz. A to všechno ostatní, co tady odznělo, není pravda.
Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vladislava Vilímce na opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných v návrhu zákona podle sněmovního tisku 546 v následujícím pořadí. A na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.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 Dále rozpočtový výbor zaujal navrhující stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
A pokud má 200 tisíc a méně, tak dostane slevu na děti podle tohoto návrhu. Vezměte si průměrnou mzdu, spočtěte si, jaký je daňový základ bez odpočtu pro manželku, manžela či děti, a zjistíte, že to je méně než průměrná mzda, komu přiznáváte v tomto návrhu nárok na tuto slevu. Ale říkám, dočetl jsem se, že to je údajný kompromis. Já v tom vidím úplnou změnu. To je přístup správné rodinné politiky státu podle občanských demokratů. A znovu chci vyvrátit mýtus - paušály nejsou zavedeny kvůli výši daní, ale kvůli zjednodušení byrokracie u malých podnikatelů. Není to důvod toto, aby někdo platil nižší daně. Protože pokud se u někoho...
Milé kolegyně, milí kolegové, prosím o vyslechnutí pana kolegy Stanjury.
Protože někdo, kdo má vyšší náklady, než jsou paušály, tak logicky pokud chce vést vyšší byrokracii, pokud chce vést účetnictví, tak to samozřejmě může, ale pak jeho cílem bude pravděpodobně zaplatit nižší daně. Proč by platil vyšší daně za cenu vyšších nákladů na vedení účetnictví? A teď k našemu druhému návrhu. Pan ministr financí velmi rád říká, že nezvyšuje daně. A že to je on a jeho hnutí, které brání zejména sociální demokracii v jejích nápadech zvýšit daně. Pokud by to byla pravda, bylo by to jenom dobře. Například vláda se neztotožnila s návrhem sociálních demokratů na sektorové daně a podobné věci. Ale v tomto případě to pravda není. Dneska máte šanci ten chybný krok, kdy jste ty daně zvedli, napravit. Takže přestože jste to změnili, ještě nikdo nemusel za rok 2016 solidární přirážku platit. Druhá možná interpretace, a když jednu nebo druhou bude ctít pan ministr Babiš, tak je to naprosto korektní a legitimní. I toto je legitimní výklad a možná interpretace možného dnešního hlasování.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Votava. Ještě pro informaci: kdo ztratil klíče od auta, tak jsou v parlamentním bufetu.
Když tady byla debata, že v podstatě jsme v degresivní dani od určitého výběru díky stropům na sociální zabezpečení, tak pan kolega Kalousek zdůrazňoval, že toto bylo vyrovnáno solidární daní. Takže když ta solidární daň odpadne, tak chci jenom upozornit, že se vracíme zpátky k degresivnímu zdanění, pokud budeme odvody na pojistné počítat jako určitou daň, a jak víte, tak v Evropě ve většině států je normální progresivní zdanění. To je vše, co jsem chtěl sdělit.
Já jenom k těm výdajovým paušálům. Ale tady si přece může každý svobodně vybrat. Jestli bude používat paušály, pak samozřejmě bude evidovat příjmy.
My jsme nezpochybnili ani tu první část názvu. Hlasovali jsme pro ni samozřejmě i v souvislosti s tím, že přišla konečně zpět ta druhá část názvu. Nebyl to žádný komunistický svátek, jak vy jste tady někteří chtěli tvrdit, anebo někteří dokonce tvrdíte. Byl to svátek mezinárodní, byl to den studentstva. Já jsem byl také student, řada z nás byli také studenti, někteří, pravda, dříve, někteří, pravda, později, někteří jsme byli dokonce studenti, kteří poctivě studovali pět, šest či více let, někteří studovali jenom tu Plzeň - pardon, dneska už třeba je to v pořádku - v takovém řekněme zkráceném řízení, ale to už přinesl život. Nestačilo jenom přijít, zapsat se a za několik málo týdnů mít titul. Takže prosím pěkně ještě jednou - děkuji všem, kdo se dokázali vymanit z připitomělých schémat.
Já žádám všechny řečníky, aby, byť se může jednat o emočně náročnější téma, upravili svůj slovník a nepoužívali přihroublé výrazy. Nyní s přednostním právem pan předseda Mihola, připraví se pan předseda Laudát.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem neměl v úmyslu reagovat, ale musím, protože pan předseda Kalousek, vaším prostřednictvím, tady vědomě říká nepravdy. Já jsem si myslel, že když jsme probírali vysokoškolský zákon, že byl pouze tehdy mírně nekoncentrován nebo dekoncentrován. Když tak prosím vás skutečně se věnujte jednotlivým jménům a nepaušalizujte, pane předsedo.